Děkuji za slovo, pane předsedo. Stahuji tedy ty dva body, které jsem navrhoval k projednání dnešního dne, týkající se celního zákona. Byly učiněny nějaké dohody, nechci je narušovat.
Ano.
Já bych doporučoval, abychom se všichni podívali na veřejný portál, kde visí všechna výběrová řízení na veřejné zakázky. A zkusme se podívat, na co na všechno se vyhlašují výběrová řízení v resortu zdravotnictví. Včera když jsem se na to díval, tak jsem tam našel asi jenom tři takové drobnůstky za několik málo desítek milionů korun, kdy...
Zde opět vidíte, jak doháníme v obrovském časovém presu řešení problémů, které způsobili nekompetentní ministři v minulých letech. V oblasti vodních cest v roce 2014 po dlouhém období nečinnosti byly ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy kompletně rekonstruovány nové projekty. Neopomenu přístav Hluboká, přístav Petrov nebo významné dokončení vltavské vodní cesty v úseku vodního díla Hněvkovice-Týn. V oblasti železniční dopravy na Správě železniční dopravní cesty pokračujeme v uvolnění zdrojů na přípravu tzv. náhradních projektů operačního programu Doprava 1, kdy značně narostl objem finančních prostředků na pokrytí přípravy akcí proti předchozímu období. Probíhá realizace mnoha úseků v rámci snahy kompletní dokončenosti tranzitních železničních koridorů. Zde přes složitou personální situaci a vyprázdněnost vidíme hmatatelný, výrazný pokrok. To musí vidět každý, kdo se pohybuje po republice autem. Rád bych se touto cestou omluvil řidičům, ale opravy po osmi letech nečinnosti minulých vlád jsou nezbytně nutné a jejich rozsah může na mnoha místech komplikovat dopravní situaci. V letech 2011 až 2013 nebyla prakticky zahájena výběrová řízení na zhotovitele významných staveb. To v důsledku vede k velkým problémům při hodnocení nabídek zejména z hlediska nepřiměřeně nízké ceny. Pod mým vedením se podařilo většinu těchto staveb zahájit, a to podepsáním dodatků ke smlouvě, ve kterých zhotovitelé poskytli poměrně výrazné slevy z oné už tady diskutované valorizace. V roce 2014 bylo již zahájeno 10 výběrových řízení. Za rok 2014 bylo 10 výběrových řízení na zhotovitele stavby u akcí nad 200 milionů korun, což je stejný objem jako za poslední tři roky. Mluvíme až o 31 zakázkách s předpokládanou hodnotou každé nad 200 milionů korun. Schvalovány jsou desítky aktualizovaných záměrů projektů na jednotlivé stavby, opět na základě průkazu ekonomické efektivity, který je nutný pro další legitimní postup v přípravě staveb. Postupně jsou uzavírány generální dohody se správci inženýrských sítí o spolupráci při přípravě a realizaci staveb v oblasti přeložek inženýrských sítí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 10. října tohoto roku. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Kádner zde není. Pan poslanec Kádner není omluven z této schůze a byl informován o tom, že bude navržen ověřovatelem, tak to pokládám za hlasovatelné. Ale stejně se zeptám, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat o tom, že ověřovateli této schůze budou pan poslanec Kádner a pan poslanec Klaška. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili pana poslance Kádnera a pana poslance Klašku. Nyní bych vás seznámil s omluvami. Mám to chápat jako omluvu, pane předsedo? Aha, rozumím. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Zeptám se, zda chce někdo v této fázi vystoupit. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo.
Projednání tohoto bodu vetovaly kluby hnutí ANO a KDU-ČSL. Situaci v rezortu dopravy považujeme za natolik kritickou, že jsme společně s klubem ODS iniciovali svolání této mimořádné schůze. Těmto jste přidělil velkorysé platy na úkor zaměstnanců. Přidělil platy na úkor zaměstnanců. Skutečně jste strana pravicová se sociálním cítěním. Žádná odměna za práci, ale futrování korytářů na úkor odborníků. To je vaše politika! Jedním z průvodních jevů provazování stavebního byznysu a politiky je úpadek kvality realizovaných investic. Logicky by se tedy nabízelo, že v investorské organizaci vybuduji, nebo posílím úsek kontroly kvality, který v hierarchii organizace bude hodně vysoko. Úsek kontroly kvality staveb byl degradován na pouhý odbor, čímž jsou silně okleštěny jeho pravomoci ve vztahu k přípravě a realizaci investic. Můžete, pane ministře, sdělit Sněmovně, jakou odbornou způsobilost má vámi jmenovaný vedoucí tohoto odboru? Jen podotýkám, že šéf tohoto odboru se ani neobtěžuje vykonávat svoji funkci v centrále. To potom jasně vysvětluje vaše kroky, kterými jste se zbavil nepohodlné paní Pošvářové. Jestli se nemýlím, ve svých začátcích jste přivedl na ŘSD svůj tým. Dnes z nich zůstává paní Křítková a pan Čížek. Podle kuloárních informací vy se chcete zbavit paní Křítkové, paní Křítková se chce zbavit pana Čížka, kterého vy ale chráníte. Že již není čas dále otálet s radikálním řešením, dokládá následující záznam, opět získaný bez vědomí autorů. Od nástupu nového vedení nastal na generálním ředitelství personální kolotoč. - A teď prosím poslouchejte: Za celou dobu existence naší organizace nedošlo k takovéto doslova personální genocidě. Další oblastí, která je velmi znepokojivá, jsou časté organizační změny. V řadě případů jsou to změny nesystémové a hlavní roli v nich hrají ostré lokty odborných ředitelů, kteří nechtějí převzít osobní odpovědnost vyplývající z jejich funkcí za jim svěřené úseky. Námitky odborové organizace k navrhovaným organizačním změnám vedení organizace ve větší části akceptovalo jako odůvodněné. - Neuvěřitelná věta prosím: Dochází k úsměvným situacím, kdy sami zaměstnanci pátrají, v jakém úseku pracují. Prohlášení ministra dopravy ČR Ing. Antonína Prachaře pro Týden. - Na několik dalších let! ŘSD je ve stavu naprostého organizačního a personálního rozvratu a chaosu. Ministr Prachař zřejmě odborně chystá devastace krajských správ, čímž zničí logistickou vazbu mezi kraji, investorskou organizací. Otázka na nepřítomného pana premiéra. Myslíte vážně, že stabilizovat firmu by měl ministr, který ji destabilizoval? Proč nečinně přihlížíte hrozbě rozvratu krajských správ? Vždyť kraje řídí vaší lidé. To je vám jedno? Prosím, urychleně konejte! Za druhé. Předem říkám, že v tomto bodu se pouštím na tenký led. V prostředí kmotrů jsem se nikdy nepohyboval, oni sami se o mě při svých aktivitách nezajímali či se mi vyhýbali. Proto budu velice opatrný s konkrétními jmény. Nerad bych poškodil nevinné lidi. Odborníci pracovníci jsou nahrazováni diletanty bez kvalifikace a s často podivnou minulostí. Nikdo nemůže dohlédnout 13. komnaty každého, ale v rezortu dopravy existují indicie, že už se nemůže jednat o náhodu. Buď pan ministr neví, co se mu v rezortu děje, což by byla ještě lidsky pochopitelnější a pro nás příjemnější varianta, anebo se jedná o úmyslný systémový přístup. Vzhledem k citlivosti tématu můžeme dojít ke zjištění skutečného stavu pouze prostřednictvím vyšetřovací komise. Ta jediná by se mohla dostat k citlivým datům a před vynesením veřejného verdiktu eliminovat možnost, že bude ublíženo nevinným lidem. Postupně vytěsňoval lidi s nevalnou pověstí, kteří vytvářeli v rezortu dopravy šedou zónu. Dnes se tito lidé pod praporem ANO vracejí, často na ještě klíčovější místa. Zřízená vyšetřovací komise by měla získat informace o důvodech, proč tito lidé byli v minulosti ze svých postů odvoláni.
Na ty základní věci. Když už to bude? A nedá mi to, abych neskončil opravdu svou osobní prioritou. Opět ztrácíme roky a měsíce na klíčovém spojení moravských a českých krajů. Ale všiml jsem si turné pana premiéra, předvolebního, a je to docela normální. My se nebudeme míchat do tahanic o to, která strana. My tam chceme někoho, s kým můžeme debatovat o dopravě. Pak chceme, aby ostatní kluby tam byly po jednom.
Poprosím, aby vydržel, protože je před ním celá řada řečníků. Takže já bych nyní prosila k mikrofonu pana poslance Okamuru.
Určitě souhlasím s TOP 09 i s panem Kalouskem, že Sněmovna nemůže rezignovat na svou kontrolní úlohu a na odpovědnost, nepřehlížet někde totální zmatek a neschopnost řídit a organizovat rezort, kterým protékají desítky miliard. Pokud jde o dopravu, tak by absolutní vítězství v rozházení veřejných peněz podle dostupných informací získal s největší pravděpodobností ministr za ODS pan Řebíček. Takže když mluvíme o vyšetřování, měli bychom v této souvislosti vyšetřovat také exponenty TOP 09 a ODS za škody, které této republice s jejich přispěním zřejmě vznikly. Je asi poctivé si říci, že se na dopravě rozkrádalo či předražovalo zřejmě vždy. Je evidentní, že zřejmě vždy, nebo většinou, žádný z ministrů tomu rozkrádání či korupci či předražování nikdy účinně nebránil. Takže pokud máme vyšetřovat počínání pana Prachaře, tak proč ne? Veřejná kontrola je vždy potřeba, ale pojďme si říct, že tu máme i další adepty na vyšetřování, přičemž právě někteří zástupci minulých vlád by měli být podle mého názoru jedni z prvních na tapetě. Tady je dobré si uvědomit, že podle veřejně dostupných informací je nejproblematičtější pražský závod Ředitelství silnic a dálnic. Můj návrh je, aby místo poslanců šetřila tyto s největší pravděpodobností zmanipulované zakázky přímo policie. Jen slepý totiž může nevidět, že na opravovaných úsecích dálnic buď vůbec nikdo není, nebo tam čtyři dělníci koukají na jednoho, který přehazuje lopatou štěrk. Bez diskusí je také nekvalita a drahota našich dálnic. Neskutečný, slušně řečeno, nepořádek panuje samozřejmě ne na dálnicích, ale i v železniční dopravě. Dráhy jsou na straně jedné stále ve ztrátách, ale na straně druhé se investuje do předražených souprav a lokomotiv. Takže jsme ve třetím tisíciletí v České republice na železnici dosáhli rychlosti, které dosahovaly parní lokomotivy na konci 19. století za císaře Františka Josefa, což je skutečně na jednu stranu úsměvné, na jednu straně samozřejmě absolutně tristní. Začít vypisovat výběrová řízení otevřená pro všechny zájemce, a to z celého světa. Když mohou v Rumunsku stavět dálnice Američané, a levněji než české firmy, tak by mohli klidně stavět i u nás.
Pokud to pány zleva nezajímá, tak běžte na chodbu prosím.
Vzhledem k tomu, jak dlouho jsem četl omluvy, tak je evidentní, že nás tady není mnoho, tak prosím, aby tomu odpovídala i hladina hluku v sále.
Že se nestane pro širokou veřejnost viditelnou. A to navzdory médiím, která krizi resortu dopravy zatím bagatelizují. Poslanci jsou však zodpovědni za fungování země v její reálné podobě, nikoliv v prostoru virtuálního mediálního klamu a lži. Donekonečna si nevystačíte s vymezováním se k minulosti, hrubými urážkami politické konkurence na náměstích i na tiskových konferencích a zřejmě i metodami výrazně odpudivějšími. Místo šetření plýtvání. Místo průhledných zakázek návrat korupčního prostředí. Místo odpovědnosti a rozhodování zbabělost a neschopnost rozhodovat a nést odpovědnost. Dopravní infrastruktura je natolik důležitou pro ekonomiku země, pro práci lidí, pro jejich bezpečnost, že zmaření této schůze bych považoval za výsměch občanům naší země. Kvalitní a moderní dopravní infrastruktura je jedním z výrazných atributů kvality života občanů. Vaše vnitropartajní zájmy před druhým kolem senátních voleb jsou jen ukázkou toho, jaké priority při správě země ve skutečnosti máte. Současný ministr dopravy Antonín Prachař podle našeho názoru nedává garanci, že dále uvedené informace budou nezávisle vyšetřeny a napraveny. Moje vystoupení se bude dotýkat následujících okruhů: za čtvrté - zadávání veřejných zakázek neprůhledným firmám, za páté - situace v přípravě tendru na nového provozovatele elektronického mýtného. Za šesté mám bod různé. A jestli ani poslední bod, který vám...
Já znovu prosím kolegyně a kolegy, v této fázi tedy kolegyně, aby nerušily pana poslance Laudáta.
Pokud s vámi nepohne ani tragická situace na našich silnicích, pak už nevím co. Žádáme, aby navrhovaná organizační změna byla realizována až po jmenování nového generálního ředitele. Tato naše připomínka vychází ze skutečnosti, že od začátku roku byla v naší organizaci provedena řada organizačních změn, které vedly ke zhoršení již tak špatného stavu zaviněného politickou reprezentací našeho státu." - Dále navrhujeme snížit počet oddělení. - Prosím poslouchejte: Čtyři oddělení mají čtyři zaměstnance a čtyři vedoucí. Odbor vnitřní správy 12300 navrhujeme zařadit do úseku správního. Zařazení do provozního úseku postrádá jakoukoli logiku. Tento útvar byl vždy úsekem. Pro tento náš návrh také hovoří připravované změny vyhlášené ministrem dopravy. U odboru komunikace navrhujeme snížit počet oddělení. - Prosím poslouchejte: Tento odbor má čtyři vedoucí a dva zaměstnance. Opakuji: Tento odbor má čtyři vedoucí a dva zaměstnance. Oddělení inteligentních dopravních systémů 19610 navrhujeme zařadit zpět do provozního úseku jako samostatné oddělení. Mohl byste nám, pane ministře, sdělit tajemství, jak se manažersky realizuje řízení ve struktuře, kde na jednoho vedoucího připadá půl zaměstnance? Mediálním kouskem hodným uznání bude vysvětlit lidem, že jsou dálnice, i když nejsou. Jako inspiraci doporučuji závěrečnou scénu z filmu Bílá paní komonická. Pan Babiš vykřikoval na náměstí v Plzni, že jsem mimozemšťan. Proč destruujete organizační strukturu, která se stará o elektronické mýtné? Je to jen vaše neznalost, nebo úmysl? Jak daleko půjde vaše devastace klíčové státní organizace?
Tak já to zkusím jenom vyčíslit. Ale nejdřív musel být mediální tlak. Ne k nové zakázce, k novému rozhodnutí. Uplynulo 11 měsíců, a nic, vůbec nic. Všichni se bojí, že je zavřou. Takhle to tam říkal. A budeme jezdit do Rakouska a budeme říkat: Milí rakouští kolegové, to je naše priorita. Tady nemám lidi, tady jsou problémy, tak tady to stavět nebudeme. Znojma bude tak, jak je to naplánováno. Já, když se mě ptali, když pan ministr Prachař nastupoval do funkce, tak se mě ptali novináři, co bych mu přál. A já jsem mu přál, aby vydržel ve funkci celé funkční období. Musím svůj názor opravit. Samozřejmě vy, kteří máte většinu, koaliční poslanci, nás můžete přehlasovat. Já možná vystupuji tak dlouho, protože mám avízo, že neschválíte program této schůze, tudíž neproběhne řádná debata, pouze my, kteří máme přednostní právo. Mýlí se pan nepřítomný premiér, který alibisticky říká: To není ministr za ČSSD, to je ministr ANO, s tím já nemám nic společného. No to je chyba. Ministerský předseda odpovídá za všechny ministry a je jedno, z které jsou koaliční strany. Nikdo tu odpovědnost z něho nesejme. Možná i pod dojmem toho letního turné po ministerstvech. I na té dopravě přece tehdy měli tiskovku pan ministr s panem premiérem. Od té doby se ukázalo, že to není pravda. A poslední, ale on to není detail. Pan ministr měl chvályhodnou snahu, a podotýkám chvályhodnou bez uvozovek, bez ironie, zlepšit řešení výkupu. Že ten cíl je správný, že v tom cíli má podporu opozice, ale nemá správný nástroj. Vzpomeňme si my všichni, co nám ministr říkal. Tak za prvé, ministr vydal ten avizovaný metodický pokyn, kde už je jenom jedna cena. Což ovšem znamená, že se budou dělat nové posudky, dojde ke zdržení. Každý příčetný majitel pozemku, když dostane tuto nabídku, tak odmítne. Pan ministr si představuje, že když odmítne, půjde na vyvlastňovací úřad a ten to vyvlastní. No to tak nebude, protože zákon říká jasně, že se musí prokázat, že stát udělal úplně všechno. Jediné, čeho docílil, že se to odloží a všude bude 16násobek, anebo se bude vyvlastňovat, ale až po tom 16násobku. Důsledek ovšem poneseme my všichni, protože se zase za rok bude psát, že ti poslanci schválili špatný zákon. Závěrem bych chtěl říct, že jsme si vědomi politické reality, jsme si vědomi neochoty vládní koalice o těch problémech diskutovat.
Konečně řešíme, jak jsem se už zmínil, transpozici evropské směrnice o službě elektronického mýta, kterou zanechaly předchozí vlády. Řešíme to už pět minut po dvanácté. Je vůbec zázrak, že doprava v této zemi ještě nezkolabovala. V průběhu přípravy objednávky se podařilo v rámci jednání s ČD stabilizovat rozsah dopravy, zavést objednávku nových vlaků a obnovit některé rychlíky, které byly v předcházejících dobách zrušeny. Zároveň došlo ke stabilizaci sektoru železniční dopravy tím, že byla vymezena část trhu, která v nejbližším období nepředpokládá zadání služeb Českým dráhám. O těchto krocích se jenom populisticky blábolilo, jaké byly veřejné soutěže. Žádná soutěž na to nebyla vypsána. Společnost Arriva požádala v březnu Správu železniční dopravní cesty o přidělení kapacity a bez jakékoliv soutěže dala státu nabídku, stejně tak jako daly nabídku České dráhy. My jsme tyto nabídky vyhodnotili, požádali jsme o doplnění a zároveň zaslali návrh smluv. Když jsme porovnávali další kolo těchto nabídek, zjistili jsme, že společnost Arriva podala nabídku pouze do 20. září nebo 30. září - na rozdíl od Českých drah, že společnost Arriva má o jedno místo obsaditelnosti ve svých vozových jednotkách méně a že toalety nevyhovují pro použití pro hendikepované. Na základě toho a doporučení odborníků z Ministerstva dopravy a komise jsem rozhodl, aby tuto zakázku na jeden rok dostaly dále České dráhy, národní dopravce. Došlo rovněž k vydání nové vyhlášky o jízdních řádech ve veřejné linkové dopravě. Tato vyhláška přizpůsobila proces schvalování a formu zpracování jízdních řádů vývoji objednávek veřejných služeb technickému pokroku v informačních technologiích. V souladu s požadavky na otevřenost veřejné správy řeší nově i problematiku zveřejňování dat o jízdních řádech. Nebereme žádný bakšiš za to, že přebíráme nekvalitní díla.